A neříkejte mi, že to nefunguje.
Řádná přihláška?
Děkuji. Já tady poslouchám tu odbornou debatu, nejsem na toto téma odborník. V žádném případě nebudu tvrdit, že tím pádem na to rezignujeme, že to je jenom ta kapka, naopak, je to dobře. Stačí se podívat na některé záběry z Indie, z jižní Ameriky.
Já vám děkuji. Faktická poznámka pana poslance Richarda Brabce. Prosím, máte slovo. V současné době neeviduji žádnou přihlášku.
Chci jenom, jelikož jsem si tam dala pozměňovací návrh, tak bych ho ráda odůvodnila. Děkuji.
Já vám děkuji a pak požádám o načtení v podrobné rozpravě.
Také děkuji, paní poslankyně. Otevírám obecnou rozpravu, do které se mi zatím nikdo nehlásí... Paní předsedkyně Schillerová.
Vážené kolegyně, vážení kolegové. Mě moc mrzí, že tady není ministr financí. Rozumím, vy jste se dneska stal takovým všeobecným předkladatelem, tu modely, tu správa daní, nezávidím vám to. Za implementaci této směrnice jsem se zasadila ještě jako ministryně financí v naší vládě. Současně by však byly znevýhodněny poctivě podnikající subjekty. A tady chci zdůraznit, že těch poctivých je naprostá většina. Takto odvádění daní a poctivé podnikání nesmí být konkurenční nevýhodou. Tato předložená směrnice je plně v souladu s politikou hnutí ANO, kdy jsme se snažili o nárůst příjmů veřejných rozpočtů, a to prostřednictvím zvýšení efektivnosti výběru inkasa daní. Správce daně v České republice bude díky naší novele pravidelně získávat informace o jednotlivých prodejcích, kteří na těchto platformách získávají příjmy z poskytnutí služby nebo prodeje zboží, z pronájmu nebo jiného poskytnutí nemovitosti nebo dopravních prostředků. Samotné posílení správní spolupráce v daňové oblasti je založené na zefektivnění a modernizaci stávajících institutů využívaných v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní. Současně však novelou dochází k zavádění nových institutů, které mají za úkol reagovat na měnící se ekonomické podmínky a potřeby moderní správy daní ve 21. století. V konkrétní rovině lze předložený návrh zákona rozčlenit na vícero tematických celků. Předložený návrh zákona zvýší daňové příjmy veřejných rozpočtů, bude mít pozitivní dopad na férovou konkurenci a je příkladem, jak má docházet k zefektivňování výběru daní. Je logické, když tady řeknu, že hnutí ANO podporuje tento návrh zákona, protože největší díl práce byl odpracován za naší vlády.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jsem rád, že tady už vidím pana ministra financí. K tomu zákonu. Samotný návrh zákona pak obsahuje opatření na posílení správní spolupráce v daňové oblasti. Mezinárodní pomoc při vymáhání daňových sankcí a změna zákona o finanční správě České republiky spojená s úpravou institutu takzvaného kontrolního nákupu.
Já si myslím, že všechny byly věcné, erudovaně tady mluvila moje kolegyně Berenika Peštová, můj kolega Richard Brabec, Margita Balaštíková a další, nechci na někoho zapomenout. Já si myslím, že by neměla odpověď znít, že "odpovíme v rámci třetího čtení". Já vím, že nemohu ji úkolovat, proto ji velmi zdvořile prosím.
Ty dotazy byly dva. Nemám je dneska tady, abych je mohla předvést, ale jsme připraveni ke spolupráci. Víc jsem si jich nepoznačila. Byla ta debata hodně o těch pozměňovacích návrzích, takže odpovídali jednotliví předkladatelé.
Prosím.
Děkuji mnohokrát.
Nikoho nevidím. Zahajuji zde podrobnou rozpravu a i zde připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v této podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. S přednostním právem se hlásí paní zpravodajka, prosím. Já vám děkuji. Prosím.
Děkuji za slovo. Já si dovoluji předložit pozměňovací návrh pod číslem 859, který zpřesňuje zařazení kapslí do nápojových automatů.
A pro pořádek se ještě zeptám, zda se ještě někdo další hlásí do podrobné rozpravy? Ptám se, zda i v tomto případě chce paní ministryně, paní zpravodajka závěrečné slovo? Chcete závěrečné slovo, paní zpravodajko a paní ministryně? V tom případě jsme projednali všechny návrhy a já končím druhé čtení tohoto sněmovního tisku. Přečtu omluvy. Z pověření vlády zde mám uvedeno, že návrh uvede pan ministr Martin Kupka, ale ten se řádně omlouvá a je zastoupen panem ministrem Baxou. Já vás tedy prosím, pane ministře, abyste se ujal slova a uvedl tento tisk.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
A moc mě mrzí, že se to předkládá v této podobě, kdy vlastně to je jasná likvidace modelářství. Tam není žádná jiná cesta v tuto chvíli. Pak přišla registrace a testy. Ty testy, mimochodem, nemají s leteckým modelářstvím vůbec nic společného, to jsou testy na drony a letecké modely prostě drony nejsou. Je to prostě něco úplně jiného. Takže já vás prosím, abyste tomu fakt věnovali pozornost. Prosím ministerstvo, aby se na to podívalo, aby s námi spolupracovalo, protože to není jednoduché to upravit, a rozhodně takto to zůstat prostě nemůže.
Nyní se hlásil s přednostním právem pan ministr Baxa, připraví se pan poslanec Stržínek a pak mám z místa přihlášeného pana ministra Kubíčka.
Mám k dispozici dopis od pana Tomáše Ciniburka, předsedy Klubu leteckých modelářů Svazu modelářů České republiky, a pana Jana Žemličky, kteří v tomto svazu působí. Ministerstvo dopravy připravuje k tisku 207 dílčí pozměňovací návrh, který zohledňuje podněty Svazu modelářů v míře, která umožňuje právo Evropské unie, případně ochrana veřejného zájmu, jímž je bezpečnost létání.
Jsme v obecné rozpravě. Nyní v pořadí vystoupí pan poslanec Stržínek, připraví se pan poslanec Kubíček.
Děkuji za slovo.

Úplně stejně jsou na tom modeláři s ohledem na to, co je nám v tuto chvíli předkládáno, protože v tom textu vypadl základní text, a to, že za letadlo se nepovažuje model s hmotností do 25 kilogramů. To je šmytec pro všechny modeláře, kterým de facto znemožňujete létání jako takové.

Podporujme prosím modeláře. Vím, že ta novela už se chystá. Budu rád s vámi na ní spolupracovat a interpretovat stesky mnoha modelářů, se kterými se často setkávám.

Tady opravdu je třeba oddělit drony a jejich snímací systémy od leteckých modelů, kde často modeláři také používají kamery, a to z mnoha důvodů. Zejména u akrobatického létání je to pro ně důležitá zpětná vazba o dobře a zdárně provedeném akrobatickém prvku, ale samozřejmě využívají to i k účelům monitorovacím, řekněme letiště a další prostory.

Určitě by mělo projít diskusí také nařízení dalšího registračního značení, a to klubového na letadlech kromě toho povinného od UCL.

Děkuji. Prosím, vaše dvě minuty.
Trošku mě mrzí, že v poslední době zapadla debata o digitální dani, kterou jsme tady řešili minulé volební období poměrně dlouhou dobu.
Děkuji za slovo. Děkuji panu ministru kultury, že vzal za mě úvodní slovo. Myslím, že byl představen poměrně široce a je pravda, že byl de facto připraven v minulém volebním období. Není žádný důvod, abych to nepotvrdil. Tak by to mělo být. To je všechno.
Děkuji pěkně.
On to víceméně pan ministr řekl. To je dneska u ledu, to vím z veřejného prostoru. Ale svého času jsme právě díky tomu vytvářeli tlak a myslím si, že... Pokud se to děje, je to ta správná cesta, která má naši podporu.
Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí?
Omlouvám se, mohla jsem to říct zaráz. Je zajímavý, je tam celá řada věcí, které chtějí, abychom se s nimi blíže seznámili.
Děkuji. Takže vetujete těch 10 dnů? Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Zopakuji, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh?
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, já bych ještě krátce zareagoval, aby to úplně nezapadlo, na pana kolegu Krále, vaším prostřednictvím. Za prvé jenom takový ten jemný, něžný šťouchanec, že to ještě zůstalo po naší vládě. Děkuju.
Děkuji, pane předsedající. Takže jenom bych apeloval ještě tady k tomu. Děkuji.
Děkuju mnohokrát, slib je slib, zodpovězení všech dotazů. Zákon, a v tom také nic nemění, prosím vás, pozměňovací návrh. To je jedna korekce.
Máte pravdu, že tato diskuse je dobře, když se tady otevře, škoda jenom, že tady diskutují tři členové výrobu pro životní prostředí na toto téma. My si to můžeme vyříkat v pohodě na výboru.
Prosím, pane poslanče.
Jenom na kolegu Šimka, my všichni pozorně posloucháme.
Ještě než se vrátíme k sloučené rozpravě, do které je přihlášen pan poslanec Brabec, přečtu jednu omluvu, a to omluvu pana poslance Miroslava Zborovského a pana poslance Ondřeje Benešíka, zaslány zároveň, mezi 9.30 a 10.30 z pracovních důvodů.
Děkuji za slovo. Vlastně vyjdu z toho, s čím vy jste končili, a to je to, že ta věc se opravdu posouvá. Někdo to bere ekologicky z podstaty a někdo prostě potřebuje nějakou finanční motivaci, aby se začal ekologicky chovat. A to si myslím, že se tady určitě v tomhletom daří.
Ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Hlasování číslo 60, bylo přihlášeno 156 poslanců, pro návrh hlasovalo 144, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému jinému výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům?
Já bych podle svých zkušeností ještě navrhovala ho přikázat výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Je tu ještě další návrh na přikázání výborům? Není tomu tak. O tomto návrhu dám hlasovat. Ptám se, kdo je pro takový návrh? Konstatuji, že jsme zkrátili lhůtu pro projednání ve výborech na 30 dnů u tohoto tisku. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Zbyněk Stanjura.
Děkuji za slovo. Takže navazuje to bezprostředně, bylo by dobré, kdybychom to projednávali v jednom rytmu, takže pak navrhnu ještě zkrácení lhůty o 30 dnů na 30 dnů. Děkuji.
Ano, děkuji pěkně. Prosím pana zpravodaje, a sice pana poslance Martina Kuklu, aby se ujal slova.
Děkuji za slovo, pane předsedající, já to zkusím v krátkosti okomentovat a říct, kterých zákonů se to týká.
Děkuji.
Formálně během rozpravy navrhuji zkrátit lhůtu na projednání ve výborech o 30 dnů na 30 dnů. Děkuji.
Ano, děkuji pěkně. Dál se ptám, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. Ptám se na zájem o závěrečná slova? Ani ze strany navrhovatele, ani ze strany zpravodaje. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům. Je tu jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak, budeme tedy hlasovat. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru?
Takže tolik přehledné odůvodnění. Děkuji mnohokrát.
Také děkuji. Nyní je přihlášená paní poslankyně Berenika Peštová jak s faktickou, tak s řádnou přihláškou, tak je na vás... Chcete i faktickou, dobře.
Takže ve své podstatě povinnost můžu dávat tomu kolektivnímu systému anebo autorizované obalové společnosti, ale že by se obce k tomu takhle dobrovolně zavázaly, to se mi zdá divné.
Děkuju mnohokrát, já je určitě nevyužiju.
Nyní se tedy vracíme... Ne, ještě stále faktické.
Děkuji za ten návrh, ale ona ta diskuse se rozvine. Je tady spousta starostů a třeba oni k tomu taky potom budou chtít co říct. A potom aby se nám to rozvinulo až na konci, to si myslím, že je zbytečné. Já vím, co chcete, ale já bych radši slyšela, prostřednictvím paní předsedající, ty odpovědi hned. A byla jsem za to ráda, byla jsem ráda, že jsme se nehádali a že to opravdu bylo věcné a ty argumenty tam padaly. Takže já strašně moc děkuji této Sněmovně, že nenačetla pozměňovací návrh povinného zálohování, neboť tento zákon umožňuje dobrovolné zálohování, a kdo chce, ať si zálohuje, ale ne za státní peníze a bude to za jeho.
Děkuji.
Na druhou stranu je tady spousta dalších záležitostí. Systém odměňování v této republice je dávno přežitý.
Mě to samotného mrzelo a jsem rád, že se o nich teď bavíme. Určitě jsem pro to, abychom to dotáhli.
Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych v krátkosti zareagoval na pana poslance Kolovratníka. Při minulé tajné volbě členů Rady České televize jsem osobně viděl vládní poslance, jak ukazují vládním členům volební komise svůj vyplněný volební lístek, a až poté ho vhodili do urny. Něco podobného ovšem je evidentním popřením principu tajné volby a uvedení poslanci tak nemohli tajně, a tudíž svobodně projevit svoji vůli. "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky se usnesla na tomto způsobu provádění všech tajných voleb: Každý poslanec účastnící se volby obdrží v jedné obálce příslušný počet hlasovacích lístků. Každý poslanec účastnící se volby vyplňuje volební lístky pouze za plentou. Každý poslanec účastnící se volby obálku s vyplněnými volebními lístky vhodí do volební urny. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane předsedo. Děkuji pěkně.
To je první věta. Jestli je to snaha o to, zbojkovat toto jednání, je to samozřejmě legitimní snaha opozice. Současně ale říkám, že usnesení, které bylo navrženo, je typickým usnesením, kterým si Poslanecká sněmovna upravuje své vnitřní poměry jednání usnesením, a k této musí být 24 hodin předem předloženo.
Je to opravdu velmi trapné pro každého poslance, pokud musí vůbec, pokud je to pravda, tady tímto projít. Nemám nic proti tomu.
Mimo jiné, před chvílí jsme rozhodli, jestli bude volba tajná, nebo veřejná, taky jsme mohli rozhodnout, že bude veřejná, tak já nevím, jestli bychom měli ruce v obálce... Si tipnu: "My jsme je nevolili!" Jak nám to dokážete, že ty lidi jste nevolili zrovna vy, když nás budete kritizovat? Takže ten návrh je úplně nesmyslný a má jenom sloužit ke zdržování, to je všechno.